Protože já jsem absolutně přesvědčen, že tyto částky nejsou reálné.
Když se podíváme na ty daňové výjimky, které pomáhaly lidem, tak rušíte třeba slevu na manžela či manželku vychovávající dítě pouze do tří let. Já z vlastní praxe vím, když jsem pracoval ve firmě, byli jsme poměrně mladý kolektiv, takže vím, že mnozí moji kolegové tuto daňovou výjimku právě využívali, pokud měli více děti. Další, co rušíte, je školkovné. Víme, že poslední předškolní rok je povinnost chodit do školky, takže tam se školkovné neplatí, ale ty mladší děti od dvou let platí školkovné. Toto všechno díky vašemu opatření padá. O včelařích tady bylo řečeno hodně, já to řeknu z praxe. Nemáme to kvůli příjmu, máme to jako koníčka. Je to koníček, ale je to taky práce. Je to těžká práce. Když se podíváme úplně do historie, on už to tady můj kolega Radek Vondráček řekl, že díky patentům Marie Terezie z roku 1775 nemuseli včelaři platit daně žádné. Ty důvody jsou poměrně jednoduché. Pokud takové podezření máte, tak to nechte prošetřit a uvidíte, že tomu tak není. Je to prosté napadání včelařů, které je v České republice zájmovým koníčkem. A ty důvody, které Český svaz včelařů uvádí, jsou jednoduché: Nezahlcení daňové správy, to za prvé. Protože pokud tam nebude omezení na počet včelstev, tak každý včelař, i třeba pokud má 10 včelstev, tak v tuto chvíli spadá do té daňový povinnosti, bude muset hlídat, za kolik a kolik medu prodal, a pokud to bude nad 50 tisíc, tak bude muset holt podat daňové přiznání. Jak jsem říkal, je tady zhruba 56 tisíc včelařů, ale průměrný důchodový věk je 60 let. Třetí bod, který uvádí Český svaz včelařů, je zapojení do včelaření i státních zaměstnanců. Protože jak jistě víme, někteří státní zaměstnanci si holt přivydělávat nemůžou. A další poslední bod jsou statistická zjišťování ve včelařství. Já vám řeknu, co včelaře v dnešní době zajímá. V dnešní době včelaře zajímá, kolik stojí cukr, protože samozřejmě po vytočení je třeba krmit. Zajímá je, jestli v okolí není mor a varroáza. Jak jistě víte, v minulosti tady působilo Včelpo, ale bohužel jakýmsi způsobem už nefunguje, byla to taková organizace pro to, aby se na český trh dostával český med a včelaři z toho měli prospěch. Tolik asi ode mě ke včelařům. A budu pokračovat, proč jsem nazval váš balíček daňovým. Tečka. A když se podívám, DPH u těch základních věcí - prostě je zvyšujete. Knihy, nevím, proč zrovna knihy, proč to není kojenecká voda, mají nulovou sazbu. Takže sliby vládní pětikoalice o nezvyšování daní se rozplynuly jako pára nad hrncem. Je to zhruba 11 miliard a dotkne se to všech pracujících občanů. Když se podíváme do toho konsolidačního balíčku, tak vidíme, že ke zdražení dojde. Já už jsem to tady říkal, ale jak se říká - opakovat, opakovat, abyste to asi pochopili. Zvyšují se kadeřnické a holické služby, točené pivo, služby autorům a umělcům, sběr, přeprava a skladování komunálního odpadu, oprava obuvi a kožených výrobků, úklidové práce, palivové dřevo. No, tady u toho se zastavím. Takže to jim vy od nového roku zvedáte. Dále bych mohl jmenovat další zvýšení, které se přesouvá z desetiprocentní sazby do dvanáctiprocentní, a to jsou léky, to jsou bezlepkové výrobky, to jsou časopisy, to je veřejná doprava, stravovací a ubytovací služby, vodné a stočné.
Což se ale pravděpodobně nestalo, protože tomu neporozuměli ani ti samotní ministři. No a mě by zajímalo v tuto chvíli, a chtěl bych se těch dotčených ministrů zeptat, zdali se něco změnilo, zdali skutečně podporují to, co tam bylo předneseno. Zdali pan Lipavský, pan Bartoš, paní Langšádlová a další podporují tady tyto své škrty, které souvisí samozřejmě s tím konsolidačním balíčkem, protože my sami nevíme, co jeho obsahem bude, když tu se bude měnit daň z nemovitosti, tu se bude měnit dépéháčko třeba u kojenecké vody a možná dalších x věcí. Takže o čem vlastně my dneska tady v prvním čtení jednáme? Můžeme se o tom bavit skutečně jenom obecně. Není to můj návrh, nevím, odkud přišel, řekl pan ministr zemědělství Marek Výborný dneska. Dnes, kdy už druhý den probíráme ten konsolidační balíček. Ministr školství Mikuláš Bek v úterý představil několik priorit na zkvalitní a zlepšení dostupnosti vzdělávání. Cituji: které se neobejdou bez značných investic. Půjčovat si chce ministr v době, kdy má Česká republika historicky nejvyšší deficit státního rozpočtu a vláda škrtá dotace, zvyšuje daně a hledá úspory na všech stranách. Všichni koukali na tu tiskovou konferenci, na ten konsolidační balíček, co by se v něm mělo stát. Pan Bernard poprvé o navázání intenzivnější spolupráce hovořil pro server Seznam Zprávy. Cituji: Pan Stanjura to má jistě těžké, ale já už se rozhodl, že nebudeme spoléhat na expertní aparát Ministerstva financí, v nějž nemám důvěru, řekl pan Bernard, který je šéfem sněmovního rozpočtového výboru. Cituji dál. Dohodl jsem se proto s panem Mojmírem Hamplem, šéfem Národní rozpočtové rady, že si od nich vždy nechám vyhodnotit rizika na příjmech a výdajích, než uděláme jakékoliv závazné hlasování. Konec citace pro Seznam Zprávy. Protože závazné hlasování se blíží. Pokud tedy dáte na názory a doporučení Národní rozpočtové rady, tak nechápu tedy, že jste je neuposlechli, když vám v rozpočtu chybělo u mimořádné valorizace penzí 19 miliard korun. Co se změnilo? Neuvěřitelně tento přístup potom zkritizovaly i podnikatelské svazy, například Svaz průmyslu a dopravy. Cituji: Konsolidační balíček vznikl bez diskuse s byznysem, odnesou jej firmy a jejich konkurenceschopnost. Ta komunikace opravdu této vlády je příšerná. A nejen tou tříhodinovou konferencí, kde jsme se dozvěděli velmi málo, ale i potom. A to nemluvím o katastrofální komunikaci směrem k občanům. Můžeme přejít jednotlivé komunikační lapsy, určitě, ty se stanou, ale otevřeně mystifikovat občany? Takže já tedy můžu začít. Spousta z vás má strach, že levice daně zvýší. Rozumím tomu, když se nám konečně podařilo daně snížit a nechat lidem více peněz v jejich peněženkách, socialisté opět vyhlašují útok na peněženky. Tak to být nemá. Stát by měl dát lidem prostor, aby mohli uspět, ale nemá trestat aktivitu a pracovitost. Zvyšování daně z nemovitostí nepomůže nikomu a nejvíce na to doplatí nájemníci, kterým se nájem zvýší a bydlení bude ještě nedostupnější. Určitě to ale nebude na úkor penzí, zvyšování daní z příjmu našich občanů ani zavádění poplatků v nemocnicích. Další tady máme: Mít kde bydlet, není luxus. Odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Zvyšování daně z nemovitostí nepřipustíme. Slíbili jsme, že nebudeme zvyšovat daně a nechceme je zvyšovat. Považujeme za lepší, když mají lidé více peněz v peněženkách. Naše vláda daně nezvýší. My daně nezvedneme. Úspory místo daňových experimentů. Daně se zvyšovat budou, peněženky daňových poplatníků přijdou o 73 miliard korun na různých frontách. Některým občanům dejme tomu můžete namluvit, že jsme v nějaké situaci a ta si žádá nějaká opatření. Ale jak vám můžeme věřit, když nejste schopni začít ani u sebe? Vy o tom opravdu jenom skvěle mluvíte, ale zákon o státní službě je jasným důkazem toho, že to nemyslíte vážně. Stejně jako s počtem ministerstev, protože to je pouhé politikaření, prebendy. U sebe rozhodně nezačínáte, jsou to jen a jen skvělá místa pro vás, pro vaše kamarády a neúspěšné kandidáty do Sněmovny. Jeden příklad za všechny. Je to v minulém volebním období osobní asistentka paní poslankyně Richterové a v tuto chvíli je náměstkyní člena vlády pana Mariana Jurečky. Kolikrát byla na výboru pro sociální politiku? Nulakrát. Možná tam seděla v obecenstvu, ale nikdy nic neobhajovala. Neznáme vůbec její názory, nikdy nebyla s panem Marianem Jurečkou třeba obhajovat něco, co se děje na úřadech práce, s důchody, s Českou správou sociálního zabezpečení. Vy říkáte, že začínáte u sebe. No, možná, když tady přijde pan premiér, moudře se zatváří a dobře položeným hlasem řekne: Šetříme u sebe. Ale ta fakta hovoří o něčem jiném. Někde sice míst ubude, na naprosté většině úřadů se ale má nabírat a náklady na platy tam mají vzrůst i o desítky miliard korun. Změny by měly platit už od července.
Tak pokud by se uskutečnilo toto navýšení DPH u novin tak, jak naše vláda navrhuje, pak bude Česká republika mít podle údajů Unie vydavatelů nejvyšší DPH na tisk v Evropě, míněno pochopitelně periodický tisk. A vycházím také pochopitelně ze svých zkušeností. Možná to vypadá legračně, ale já jsem první noviny začal vydávat v osmé třídě, někdy v roce 1970, jmenovaly se Řev osmičky. A já jsem si nechtěně vlastně vyzkoušel to, co se mi později hodilo při vydávání vlastních novin, že je potřeba mít nějaký redakční systém, nějakou distribuci a tak dále. Já jsem používal velmi jednoduché polygrafické prostředky, ruční lis a tiskl jsem si hlavičky. A naučil jsem se také takovým základům, které se mi opravdu pak celý život hodily, takže já bych si opravdu velmi přál, abych nemusel jednou použít i ty zásady konspirace, které jsem tehdy v tom samizdatovém školním vydání získal. Děkuji za vaše vzácnou pozornost.
Já také děkuji za vaše vystoupení. A nyní je na řadě pan poslanec Síla. Omlouvá se pan poslanec Kolář Ondřej od 19 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Nacher Patrik od 19 hodin z osobních důvodů.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, paní ministryně, dovolte, abych se také vyjádřil k současně projednávanému balíčku, který má konsolidovat naše veřejné finance. Za rychlejší růst dluhu za Fialovy vlády v porovnání se situací za Babišovy vlády může z určité části právě citelnější a značná inflace. Podívejme se na skutečný důvod nebývalé inflace. Od listopadu 2013 do dubna 2017 běžely intervence uvolňování na oslabení koruny, na záchranu dolaru, potažmo eura před kolapsem. Za naše koruny si nakoupili eura, dluhopisy a jiné papírky. Protože šéfové České národní banky jsou poslušní služebníci evropské centrální banky, tak znehodnotili českou měnu. Nyní si představme situaci zahraničního investora. Výrobek zkompletuje u sebe doma a tam ho také prodá a bohužel zdaní. Tady zaplatí jen devalvovanou korunou lidskou práci a základní vstupy. Za sebou nechává zdevastovanou krajinu, bere lacinou energii, kterou zatěžuje naše životní prostředí, a ničí nám navíc ještě silnice. Naše vláda to vede skvěle. Pokračují montovny a zpracovatelský průmysl na polotovary, který nikdo nechce mít doma, protože stojí hodně energie a surovin, ničí životní prostředí a potřebuje hodně nekvalifikované práce. Tak jsme zaměstnali naše občany jako otroky v montovnách a lacinou korunou pomáháme zahraničním investorům. Podívejme se na to z pohledu české firmy. Ta musela kupovat suroviny v dolarech nebo eurech, vyvážela hotové výrobky, ale ve znehodnocených korunách. Příklad devastujícího vlivu České národní banky na české firmy vyrábějící a vyvážející hotové výrobky je z toho jasný. Po intervencích vzrostly tržby i v otrokářských montovnách. Jenže kapitalistický podnik jede na zisk a ten nemohla firma mít, protože prodávala za znehodnocenou korunu, ale vyráběla v eurech, takže intervence jednoznačně poškodila české firmy. Centrální banka už za guvernéra Jiřího Rusnoka se rozhodla čelit inflaci dvěma správnými opatřeními. Bylo to zvyšování úrokových sazeb, čímž se snažila zabránit tomu, aby znehodnocený kurz koruny neživil inflaci, a proto byl nastavený ještě fixní směnný kurz koruny. Opět správné opatření, ale bohužel, a tady to musím zdůraznit, nahlas proponované centrální bankou. Protože bankéř tohle nesmí nikdy říct. Protože když máme jistotu, že přestává existovat kurzové riziko a centrální banka vyplatí 7 % úroku, je nasnadě, že to přiláká spekulanty. Výsledkem bylo posílení koruny za euro na 23 korun. Toto posílení kurzu je přímým důvodem vstupu spekulativního kapitálu, protože běžný účet byl v té době negativní. Posílení koruny má velký vliv na přerozdělování příjmů. Mimochodem toto zhodnocení koruny podle ekonomických pravidel by se mělo jednoznačně projevit v razantním zlevnění potravin, k čemuž nedošlo, protože české potraviny většinou dováží.
Vážené, paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 71. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, ujměte se slova. A ano, samozřejmě poprosím všechny, protože vás nyní všechny odhlašuji, abyste se opět přihlásili svými registračními kartami. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. A než přistoupíme k přihlášce paní poslankyně Evy Fialové, načtu omluvu. Nyní je prostor pro paní poslankyni Evu Fialovou, kterou ale aktuálně nevidím přítomnou v sále. Čili ztrácí pořadí, a my můžeme přikročit k dalšímu přihlášenému, kterým je pan poslanec Radek Vondráček. Dále se připraví paní poslankyně Lenka Dražilová.
Vážené, paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za slovo. Já bych se proto držel takového pravidla tří. Já budu mít tři oblasti, o kterých bych chtěl mluvit, a budu pokládat vlastně tři základní otázky: proč, kdo a co? Takže začneme tou justicí. Ty připomínky Nejvyššího soudu jsou následující. Podle přesvědčení Nejvyššího soudu navrhovaná úprava odporuje ústavnímu pořádku, jak jej v souvislosti se zásahy do platových poměrů soudců opakovaně vyložil Ústavní soud, a neměla by být z tohoto důvodu přijata. To je připomínka Nejvyššího soudu. V rozporu s touto tezí je politickou reprezentací předkládána další restrikce soudcovských platů. Tady pro všechny, kteří už tady vystupovali, mnozí to říkali také. Ten názor je poměrně jednoznačný, tam se vlastně nedá dále diskutovat.
Léky hrazené ze zdravotního pojištění tvoří celkem 65 miliard korun. A říkám to pro korektnost, protože jsme byli vyzváni panem ministrem Válkem, že budeme spolupracovat, že mám být korektní. Takže já jsem se chtěl věnovat dnes jenom číslům.
S faktickou poznámkou chtějí reagovat pan ministr Válek nejdříve, následuje pan ministr Stanjura; faktickými poznámkami. Prosím, vaše dvě minuty.
Jenom historicky, a teď vysvětlím, proč nemůžete, já jsem také byl lehce v omylu, proč nemůžete mít ta data. Musíme se vrátit do historie. Zdravotnické prostředky, jak oba víme, jsou pro použití pacienta, aby to chápal kdokoliv, kdo není zdravotník, tak zdravotnický prostředek, který používám jenom sám pro sebe, tak to je ten, co je pro použití pacienta. Nebylo to rozhodnutí žádného z ministra financí, ale byla to aplikace evropské směrnice. Tehdejší Ministerstvo zdravotnictví, zase bychom se dostali třeba osm let zpátky, rozdělilo ty zdravotnické prostředky takto do dvou kategorií. Ta směrnice už neplatí, my jsme se dohodli, že všechny zdravotnické prostředky budou v té nejnižší kategorii. To znamená, jakýkoliv zdravotnický prostředek, jedno, jestli je k tomu individuálnímu využití, nebo k tomu kolektivnímu využití. Takhle zní dohoda. To znamená, nemá smysl se teď bavit o jakémkoliv zdravotnickém prostředku.
Já bych pro pana poslance chtěl říct čísla, z kterých jsme vycházeli. To jsou čísla, z kterých jsme vycházeli.
Děkuji za dodržení času. Prosím, máte slovo.
Pro mě je to nová informace, že jak jsem tady řekl, ty ZUM, což jsou vlastně ta kategorie 21 procent, že se dostane dolů.
Nyní paní poslankyně Mádlová s faktickou poznámkou, následuje pan ministr Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.
Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já jsem se chtěla jenom teď ujistit, protože pan ministr Válek říkal, že už ta směrnice o společné dani neplatí. Je upravená. To znamená, že se chci ujistit, že jsou tam upravené ty jednotlivé položky, zboží, služby a tak dále, co může být ve snížené a tak dále. Je to tak.
Teď už to jde. Ta revize byla poměrně rozsáhlá, tam vlastně Evropská komise dala šanci, jak si jednotlivé členské státy vyjednaly výjimky v DPH, tak do konce letošního roku ty samé výjimky mohou i členské státy aplikovat také, aby to bylo jako rovnoprávný přístup. Nemusí, ale může být. Tak ta změna byla poměrně rozsáhlá.
Prosím.
Popřípadě vedle toho též propadnutí majetku. Proč si to nemyslím?
Děkuji, pane poslanče. Pane poslanče, prosím.
Členové Evropského parlamentu jsou voleni ve volbách. Ale říct o nich, že jsou nikým nevoleni, prostě není správné ani věcně, a myslím si, že to není ani formálně správně.
Děkuji za dodržení času. Prosím.
Děkuji, paní předsedkyně.
Dobře.
Ale to já všechno vynechám a nebudu vám vracet stejnou měrou. Váš projev má nepochybně určitou atraktivitu, kde jste využil svého předcházejícího působení v médiích. To já nikterak nepopírám. Ale obsah - obsah tam skutečně chyběl. Toho efektu jste dosahoval tím, že jste smíchal hrušky s jabkama, že jste vlastně popletl dohromady přípravu státního rozpočtu a konsolidační balíček. Ať ten rozpočet bude vypadat jakkoliv, konsolidační balíček, díky němu ušetříme 94 miliard korun. K tomu se třeba někdo i vyjadřoval. My jsme připravili konsolidační balíček, který jsme představili veřejnosti.